V okamžiku, kdyby se to posunulo na kvorum na jednoho člověka, tak to asi už není moc kolektivní orgán. Ty pojistky jsou, prosím vás, velmi jednoduché a byly tady představeny již v prvním čtení. Odvolání je ve sněmovním tisku 270 navrženo velmi pružně, musí být odůvodněno, ale může být učiněno kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů. A opravdu po hlubokých diskusích se domnívám, že moc jiných, lepších řešení nebylo. Byly tady dotazy týkající se vzdělání, jsou v tomto směru podány zcela legitimně i pozměňovací návrhy. Odpovím úplně stejně, jako jsem to odůvodňoval již v prvním čtení. Můžete si to srovnat opravdu v ostatních sektorových zákonech. Ten rozdíl oproti - ale, prosím vás, stávající, a také jsem se domníval, že jsem to na všech platformách vysvětloval dostatečně včetně zde na plénu - ten rozdíl je přece ohromný. Kolega Vondráček měl celou řadu dotazů. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Druhá informace k tomu: návrh samozřejmě prošel validací, legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny. To je, prosím vás, druhá informace.
Zahajuji hlasování o předloženém pozměňovacím návrhu. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. V hlasování číslo 33 přihlášeno 149 přítomných, pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.
Je to mnou podaný pozměňovací návrh s dalšími kolegy a tento pozměňovací návrh upřesňuje to, že za směnu zdravotnického záchranáře se v gesci tohoto zákona považuje 8 odpracovaných hodin.
Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 34 je přihlášeno 149 přítomných, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Vládní návrh mluví zhruba o 30 letech, pozměňovací návrh hovoří zhruba o 25 letech. Garanční výbor nepřijal k tomuto pozměňovacímu návrhu své stanovisko.
Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Návrh byl zamítnut.
Garanční výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Tento pozměňovací návrh toto napravuje. Garanční výbor doporučuje.
Návrh byl přijat. Je tomu tak, budeme tedy nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 38 je přihlášeno 149 přítomných, pro 138, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní se k hlasování hlásí ještě paní poslankyně. Budeme tedy hlasovat o předneseném procedurálním návrhu na přerušení této mimořádné schůze. Tímto tedy končím dnešní jednací den a přeji vám hezký zbytek nejenom dnešního dne, ale celý víkend. Ještě se omlouvám, nenačetla jsem všechny omluvy, takže ještě načtu zbytek omluv: Faltýnek Jaroslav od 13 hodin se omlouvá ze zdravotních důvodů, Hofmann Jan od 13.15 do 14 hodin z pracovních důvodů, Mračková Vildumetzová Jana od 13.30 z pracovních důvodů, Oulehlová Renata od 13.30 z pracovních důvodů.
Navenek jedná předseda, dalším orgánem je dozorčí komise. Hlavně by měl upravovat postavení toho člena, vzhledem k rozdílným platovým ohodnocením, jak předpokládám, by určitě měla být nějaká rozdílná odpovědnost. V odůvodnění návrhu zákona se uvádí, že dojde k ekonomickým úsporám spočívajícím ve zjednodušení hierarchie agentury a tyto úspory pak budou moci sloužit k úhradě odměn nově vzniklým členům rady. Návrh zákona by tak měl být v zásadě rozpočtově neutrální. Jenom říkám, pokud je akční plán roční, pak nový se předkládá v polovině jeho účinnosti, to znamená, že nemůže být známo, které úkoly či indikátory platného akčního plánu budou splněny a které by měly přejít do nového akčního plánu. Podle lidí, kteří se tím zabývají, může dojít k naprostému chaosu v té věci. V podstatě se pořád budou jen tvořit nějaké neurčité akční plány bez vyhodnocení. Já se ptám, co to je, že agentura je povinna vytvářet odpovídající mechanismy? Tečka, to je prostě text zákona. Co je míněno tímto mechanismem? Za mne optimalizace činnosti a vytváření odpovídajících mechanismů je vlastně bezobsažné ustanovení. Postavení člena by měl zákon upravovat vzhledem k rozdílným platovým ohodnocením. Za této situace naprosto absentuje ustanovení řešící takovouto situaci. Překvapuje mě, že se to na garančním výboru nějakým způsobem nevyřešilo. Vedoucí sekretariátu, vedoucí oddělení, vedoucí údržby... Má zkušenosti v oblasti organizace a administrativy sportu. Může to být asistentka, sekretářka, archivář, nějaký pomocný trenér, který pomáhá na akcích? Je to z mé strany opět poměrně neurčité ustanovení. Ale členy komise mohou být zástupci svazů, tělovýchovných jednot, sportovních klubů a obecně všech možných žadatelů, kteří mají právo účastnit se jednání rady a následně jako zástupci spolkových organizací podávat žádosti o dotace. Takže potenciální žadatelé o dotaci tak budou odvolávat předsedu rady. Jaká je odpověď tady na tuto otázku? Je to tak trochu "host vyhazuje vrchního" z mého pohledu. Jakým způsobem má být umožněno nahlížení do všech dokladů komise? Bude zřízena komise, která bude kontrovat nahlížení a evidovat, do čeho se nahlíželo? Kde začínají a kde končí kompetence komise? Kolegyně se na mě tak smutně kouká, moje paní předsedkyně taky.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuju moc za slovo.
Dámy a pánové, já budu velice stručný. A jak jsem říkal, klub SPD tuto novelu podpoří.
Ano, děkuji. Než budeme pokračovat, načtu další tři omluvy. Budeme pokračovat v obecné rozpravě.
No, a kdo samozřejmě zařídil, že tento zákon neprošel legislativním procesem a byl shozen, byl Senát. Předpokládám, že koaliční poslanci tento pozměňovací návrh podpoří, protože je to přesně to, co tady minule na plénu zaznívalo. K tomuto pozměňovacímu návrhu se pak přihlásím v podrobné rozpravě.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První faktická poznámka - pan poslanec Babka. Prosím, vaše dvě minuty. Prosím, pane poslanče.
Děkuji.
Děkuji a nyní se vracíme do obecné rozpravy, do které je přihlášen pan poslanec Vondráček.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám výzvu kolegy Haase ke konstruktivní debatě, kterou měl v úvodním slově.
Déle nebudu v mém úvodním slovu nijak zdržovat. Děkuji mnohokrát.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Kolegové, kolegyně, prosím.
Pozměňovací návrh schválený ve výboru byl podán poslancem Karlem Haasem. Návrh je poměrně komplexní a reaguje na různé nedostatky původního návrhu zmiňované v průběhu projednávání tohoto tisku. Z nejdůležitějších oblastí zmíním následující - vím, že potom podrobněji ještě vystoupí předseda podvýboru pro sport. Takže za mě: Za prvé, návrh výslovně definuje, co se rozumí školním sportem, a blíže definuje povinnosti Ministerstva školství v této oblasti. Například stanovuje konkrétní termín, do kterého Ministerstvo školství každoročně předloží vládě ke schválení návrh akčního plánu podpory školního a vysokoškolského sportu na další rok. Za třetí, návrh omezuje počet funkčních období, po která mohou být členové Rady Národní sportovní agentury jmenováni, omezuje tedy pouze na dvě po sobě jdoucí období.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci v tomto pořadí: jako první vystoupí pan poslanec Jakub Janda a připraví se paní poslankyně Šebelová. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Hlavním řídícím orgánem agentury by měla být rada. U rady ještě chvíli zůstanu, protože to je klíčové. Očekáváme od ní, že bude kromě jiného do fungování agentury přinášet nové pohledy a impulzy, že bude branou proti možným korupčním hrozbám, že sportu dodá potřebnou erudici a na oplátku se jejím členům dostane funkční jistoty. K fungování samotné agentury. Členové jejího řídícího orgánu, tedy rady, by měli být jmenováni vládou, které se také budou zodpovídat. Bude jim stanoveno funkční období na pět let, to už tady zmiňoval pan zpravodaj, s možností jednoho následného prodloužení. Zde jsme vyslyšeli připomínky opozice. Jde nám o podporu změn napříč politickým spektrem. Podmínkou bude, aby se na tom shodla celá Rada. Její postavení by měla posílit i další úprava, která jí dává právo předkládat předsedovi vlády návrhy, jak zlepšit své fungování. Nově také chceme klást větší nároky na členy vedení agentury. Kromě patřičného vzdělání přibudou také požadavky na manažerské schopnosti a zkušenosti z administrativy sportu. Zákaz kumulace funkcí samozřejmě zůstává. V neposlední řadě také upravujeme způsob odvolání rady, abychom i tady zvýšili transparentnost. A úplně poslední věc, týkající se vedení agentury, konkrétně platu jejího předsedy. Jsme přesvědčeni, že i tak bude tato odměna adekvátní. Co se transparentnosti týká, přicházíme s povinností, aby agentura pravidelně komunikovala se sportovními organizacemi, kraji a obcemi a vyhodnocovala zpětnou vazbu ohledně činnosti agentury od těchto subjektů. Stanovujeme také nový termín, do kterého by agentura měla předložit akční plán na podporu sportu.
Poprosím kolegy a kolegyně, aby se utišili.
Tento termín věcně i časově odpovídá přípravě návrhu rozpočtu, dotačních titulů a výzev na další kalendářní rok. V tomto ohledu jsme také vyslyšeli námitky ohledně definice školního a vysokoškolského sportu. Nyní je tato hranice přesněji vymezena, aby bylo jasné, kde začínají a končí kompetence Ministerstva školství, respektive Národní sportovní agentury. A teď mimořádně důležitá věc.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám dobré ráno a zahajuji 44. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 26. října tohoto roku elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Michala Zunu jako ověřovatele. Není tomu tak. Já tedy zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro určení těchto ověřovatelů? Ať stiskne tlačítko s zdvihne ruku. Hlasování číslo 1, bylo přihlášeno 110 poslanců, pro hlasovalo 110, proti nikdo nebyl. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že jsme ověřovateli 44. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Michala Zunu. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 44. schůze, jehož návrh na uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Pane poslanče, máte slovo.
Proč budu stručný? Odvolávám se na mnou velmi detailně představený sněmovní tisk v úvodním slovu k prvnímu čtení.
Soud bude na vedení agentury zcela nezávislý. V jeho čele bude pětičlenné předsednictvo jmenované na šest let, které bude jmenovat rada. Podmínkou pro jeho členy bude kromě patřičného vzdělání i nejméně tříletá zkušenost z oblasti sportovního práva. Půjde o honorární, tedy neplacenou funkci, tedy ani zde nedojde k dalšímu zatížení veřejných rozpočtů. Zároveň tak naplníme mezinárodní očekávání a jakýsi mezinárodní standard. I tady si od navržené úpravy slibujeme posílení transparentnosti a díky moderním technologiím i větší dostupnost informací. Také zde jsme vyslyšeli připomínky, jak ze strany antidopingové agentury, tak od sportovní obce jako takové. Ale pokud se takového člověka zbaví, budou mít možnost o dotaci požádat a případně ji též dostat. Stejně tak zlepšuje podmínky, za níž budou moci o dotace na sportovní činnost žádat kraje a obce, čímž se dostávám k poslednímu bodu. Z malých obcí chceme sejmout povinnost zpracovat plán rozvoje sportu, což mnohé z nich nepřiměřeně zatěžovalo. Nově budou mít tuto povinnost pouze obce s rozšířenou působností. Ačkoliv se jedná o změnu legislativně kosmetickou, troufnu si říct, že dopad bude značný, protože všechny ty šuplíkové papíry, které od sebe malé obce navzájem opisovaly jen proto, aby měly čárku a splněno před státní kontrolou, zmizí. Doufám, že u vás má jak novela zákona o podpoře sportu, tak i tento souhrn pozměňovacích návrhů dostatečnou podporu, protože náš sport si to jistě zaslouží.
Ano, děkuji. Další v pořadí v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Šebelová. Připraví se pan poslanec Babka.
V tuto chvíli mi dovolte otázku na vás, pane předkladateli.
V obecné rozpravě je dále přihlášen pan poslanec Kettner, kterého prosím, aby se ujal slova.
Děkuji.
Já trochu budu - navážu na kolegy, že se jedná o bezpečnost státu. No, já vím, že to máme do března, když se zkrátí lhůty. My jsme byli k tomu připraveni, stačilo se spolu bavit, možná je to také trošku o komunikaci. Bylo by dobré navzájem komunikovat. Ale potom by ve stavu legislativní nouze, jak říkal pan ministr, který je, zde mluvím za předkladatele, to by byly snad všechny zákony, které projednáváme na hospodářském výboru. A tady se dozvídám, že to je důvod pro legislativní stav nouze. Pokud použijeme tuto rétoriku, tak je legislativní stav nouze úplně vše. Prosím, zkusme zvážit, nedělat to v legislativním stavu nouze, domluvit se na zkrácení lhůt.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl obrátit tentokrát nikoliv na koaliční poslance, já bych se chtěl obrátit na své kolegy v opozici. Vy tady rozebíráte neustále nějaké detaily, vy se chcete přít. Máte proti sobě 108 poslanců koalice, kteří se rozhodli tak, jak se rozhodli. Přátelé, čím víc budete situaci brzdit, zdržovat, tím méně toho koaliční vláda a koaliční poslanci projednají. Tady jsou lidi jakoby v klidu. Nechte kolegy a vládu, ať tady prohlasuje, co prohlasuje, ona to stejně prohlasuje. Víte sami dobře, podívejte se, přivezli Ukrajince, bohužel pro mě je to naprosto nedůstojné, když je ubytovali v naší zotavovně a teď se přátelům chce lyžovat, tak je vystěhovali. No, pánové, to bych neudělal nikdy. Já jsem s těmi ženami měl možnost mluvit na Slovensku. Nechte tu věc běžet tak, jak běží, vláda ví, co dělá. No a vy věřte, že prostě ty volby budou o něčem jiném.
Děkuji. Nyní tedy jsme vyčerpali všechny faktické poznámky a nyní přednostní práva. Jako první pan ministr Šalomoun a poté paní předsedkyně Schillerová. Prosím, pane ministře.
Protože ono se zdá, že vlastně by to počkalo až do toho 31. března, ale to se opravdu jenom zdá.

V současné době nemám žádnou další přihlášku, protože další přihlášení s přednostním právem své přihlášky stáhli, a tak se ptám, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy? Je to sněmovní tisk 351, ve zkráceném jednání. Než dám hlasovat, tak vás všechny odhlásím. Od 16.45 z pracovních důvodů se dnes omlouvá pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem byl... nebo tento návrh usnesení byl schválen.
Ale já bych chtěl jenom upozornit, že pan Jurečka je ministr práce a sociálních věcí, rezortu, který je z hlediska rozpočtu největší a který je nejdůležitější. Takže co se děje na tom rezortu? V důsledku neskutečně vysoké inflace a enormních cen energií se spousta lidí, kteří by na to dříve ani nepomysleli, ocitli na hranici chudoby a na dávky by už měli nárok. K tomu musíme přičíst ukrajinské uprchlíky, ti všichni se valí na úřady práce, kde sedí mizerně, ano, mizerně zaplacené, přetížené a zoufalé pracovnice. Nástupní plat na úřad práce je údajně kolem 20 až 21 tisíc. To je skutečně skandální, skandální! To ale vládu nezajímá. A pojďme teď věci pojmenovat pravým jménem. Sociální systém, který by měl být onou záchytnou sítí pro lidi propadající se do chudoby, kolabuje.